Ještě než budeme pokračovat, budu konstatovat omluvu došlou předsedovi Poslanecké sněmovny, a to od poslankyně Ivany Dobešové.
Děkuji za slovo. Jde o to, aby bylo v novele zákona 95 zařazeno pracovní lékařství, protože zachování oboru pracovního lékařství v základních specializačních lékařských oborech je ve většině zemí Evropské unie. Pracovní lékařství jako obor primární prevence poškození z práce je specifické tím, že je vázáno na podnikovou sféru. Toto řešení má i nadále podporu nejen všech rozhodujících mezinárodních institucí včetně evropských, ale i akademických kruhů, resortu sociálních věcí, sociálních partnerů i zaměstnavatelů. Rada vlády pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci nově znovu požaduje po resortu zdravotnictví zachování tohoto oboru v oborech základních. Děkuji za pozornost.
Je to zákon, který byl na stole velmi dlouho. Je to zákon, se kterým jsme si skutečně ve zdravotním výboru víc než vyhráli. Chtěl bych na tomto místě poděkovat všem členům zdravotního výboru, kteří připravovali komplexní pozměňovací návrh, protože jsem přesvědčen o tom, že ten komplexní pozměňovací návrh dostal podobu, která je akceptovatelná, s určitými výhradami. Pro mě stále zůstává výhradou problematika praktického lékařství pro děti a dorost. Vyjádřím se k němu potom v rozpravě podrobné. Jinak musím konstatovat, že finální podoba návrhu zákona je podoba, kterou můžeme jako klub ODS v celém rozsahu podpořit. Samozřejmě že zazní ještě další pozměňovací návrhy, ale myslím si, že ta základní médie je tak kvalitní, že se pro ni můžeme vyslovit.
Prosím, pane poslanče, máte slovo k faktické poznámce.
S tím návrhem souvisí petice Iniciativy za zachování oboru praktické dětské lékařství. K té petici se připojilo 104 364 petentů a to si myslím, že je natolik velká váha kritiky, která se vznesla na to, aby tento obor byl zachován. Myslím, že jsme se tam dobrali některých závěrů.
Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro návrh, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Končím jeho projednávání. Otevírám další bod dnešního jednání a tím je Z pověření vlády předložený návrh uvede ministryně práce a sociálních věcí Michaela Marksová.
Vážený pane místopředsedo, kolegyně a kolegové, tento vládní návrh zákona obsahuje takové tři hlavní důležité body. Jedním je posílení prorodinných opatření, která spočívají v zavedení nové dávky nemocenského pojištění, a to dávky otcovské poporodní péče, kdy chceme zejména motivovat a podpořit otce k zapojení se do rané péče o dítě. Další bod je návrh právní úpravy nemocenského členů jednotek sboru dobrovolných hasičů obce. Pokud vznikne v důsledku provádění záchranných nebo likvidačních prací dočasná pracovní neschopnost, případně je nařízena karanténa u pojištěnce, který je členem jednotky sboru dobrovolných hasičů obce, tak potom ta výše nemocenského za kalendářní den bude činit 100 % denního vyměřovacího základu.
Dobré poledne, pane předsedající, páni ministři, pane premiére, dámy a pánové. Jak tady paní ministryně uvedla, tento návrh má víceméně tři oddíly spolu ne zcela související. Co se týče té otcovské dovolené, v dnešní praxi může otec čerpat rodičovskou dovolenou maximálně do věku tří let dítěte, pokud chce ale o narozené dítě pečovat společně s matkou, nemá nárok na žádnou finanční podporu ze systému sociálního zabezpečení. Já jsem si tak mapovala, jak je to v jiných zemích, kde je tato otcovská poskytována, přiznávána. Samozřejmě i ta výše procentuální se velmi liší. Pak je tady ta další část, kdy se jedná o to, aby členům jednotek sboru dobrovolných hasičů v případě, že dojde ke zranění při zásahu, byla vyplácena nemocenská v plné výši. S tím samozřejmě budou spojeny i nějaké administrativní náklady přibližně ve výši 2 milionů korun. Takže to by bylo za mě asi všechno.
Otevírám obecnou rozpravu, kde eviduji dvě řádné přihlášky a faktickou poznámku pana poslance Janulíka. Požádám tedy pana poslance Opálku, aby vystoupil v obecné rozpravě. Prosím, máte slovo.
Čili tady se dostáváme do situace, že ten hasič v zájmu veřejnosti zasahuje, zraní se nebo je nucen podstoupit nějakou karanténu, ale těch 14 dnů ještě není zajištěn.
K tomu byl dotaz předtím na parlamentní legislativu. V pořádku. Doporučuje.
Zahajuji hlasování o návrhu, tak jak byl přednesen. Je to hlasování 179, přihlášeno je 189 poslankyň a poslanců. Návrh byl přijat. Přihlášeno je 189 poslankyň a poslanců, pro 182, proti žádný. Návrh byl přijat. Návrh nebyl přijat. Návrh nebyl přijat.
Jedná se o návrh pana kolegy
Tím jsme se podle mne vypořádali se všemi pozměňovacími návrhy.
Ano.
Nyní přikročíme tedy ... Pardon, s přednostním právem se hlásí předseda poslaneckého klubu KSČM. Prosím, pane předsedo, máte slovo.
Od počátku říkáme, a to nejen od počátku tohoto volebního období, že mandáty v politice jsou mandáty na plný úvazek, jak se říká, a že ten, kdo slouží tímto způsobem veřejnosti, ať již jako poslanec, senátor, nebo člen vlády, by se neměl rozptylovat - a teď to slovo rozptylovat má možná širší význam - nějakými jinými úkoly, než je právě mandát pro veřejnou službu.
Prosím kolegy ANO také na klub.
Už minimálně z toho lehce pochopitelného důvodu, že hejtman nerozhoduje samostatně, ale opřen o kolektivní orgán rady a posléze zastupitelstva. Je to vládní návrh. Dále podpoříme část pozměňovacího návrhu kolegy Chvojky, kde by nově nesměli členové vlády vlastnit televizi, rozhlas nebo periodický tisk. Já se většinou hlásím k Německu a Rakousku, sousedním zemím, ale s dovolením použiji teď i takové srovnání se Spojenými státy. Babiš se jím zaštiťuje například v blogu z konce letošního února. Newyorčané by ho neměnili." Dále byl pod neustálou kontrolou dozorčích orgánů a musel splnit přísné podmínky práva o konfliktu zájmů státu New York. Takže aby to tady bylo uceleně. Je tady nějaké dovolávání se, ale když se dovoláme, tak musíme úplně se vším všudy.
Děkuji. Prosím pana poslance Plzáka, který má faktickou poznámku.
Děkuji, pane předsedo. Co nemají a neměli v civilizovaných zemích, byly akcie na doručitele. To jsme měli jenom my a ještě jedna malá země. To vám nikomu nevadilo. To je zajímavé. Je to škoda.
Děkuji za slovo. Pan poslanec Plzák nám připomněl možnost obcházení zákonů a neetického chování díky akciím na doručitele. Pravděpodobně čerpal ze zkušeností svého pana předsedy a Čapího hnízda, který samozřejmě neváhal tohoto instrumentu použít k tomu, aby obešel pravidla dotačního programu pro malé a střední podnikatele.
Krátká reakce na pana poslance Plzáka. Snad jeden malý příklad.
Pokud nejsou další faktické, tak slovo má pan poslanec Vondráček, který je posledním řádně přihlášeným do rozpravy.
Děkuji za slovo, pane předsedající. Dobrá zpráva je, že tím významně zkrátím ten svůj, protože je asi zbytečné věci opakovat. Nikdo ho nenutil, aby prodal nebo převedl nebo nějak zašmelil své impérium. Jak tady řekl pan ministr na úvod, je to novela zákona, která byla prioritou hnutí ANO, která přináší spoustu zásadních změn. Systém sankcí a tak dále.
Já se omlouvám, jednací řád o takovémto stanovisku nehovoří. Stanovisko souhlasné, nesouhlasné nebo neutrální. Tak pokud nemá z poslanců nikdo proti tomuto stanovisku námitky, budeme hlasovat. Kdo je pro, nechť zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Návrh byl přijat.
Děkuji. Jedná se o legislativní zpřesnění veřejného zájmu. Je to zjednodušeně charakterizováno jako návrhy zachovávající stávající způsob evidence oznámení veřejných funkcionářů.
Návrh nebyl přijat.
Děkuji.
Je to hlasování číslo 165, přihlášeno 189 poslankyň a poslanců, pro 183, proti žádný. Návrh nebyl přijat. Návrh nebyl přijat. Návrh nebyl přijat.
Děkuji.
Je tam pozměňující návrh, že se třeba ponechá současný stav, součet 500 tisíc. A všechno je to škrtnuté jedním nebo několika pozměňujícími návrhy, o kterých ať mi tady říká, kdo chce, jediným důvodem a motivem je Andrej Babiš. Jediným spouštěcím mechanismem je Andrej Babiš. Že se potom už ta debata posouvá a bavíme se o principech, to je věc druhá. Prostě převede se to na někoho jiného. Na nějakého příbuzného, na nějakého vhodného člověka. A opravdu potom je otázka, jestli to není bouře ve sklenici vody. My tady řešíme něco, o čem se od začátku bavíme, že svým způsobem bude těžko vynutitelné. A je tady jenom nějaká politická debata a je namířena jedním směrem. Ale jak už třeba naznačil tady kolega Chalupa, a co internetové zpravodajské servery? Co sociální sítě, co neperiodické tiskoviny? A víte, v čem je problém, proč to celé je? Žádná rozumná diskuse. Neproběhlo žádné koaliční jednání. Koaliční partner nepřišel s tím, že hodlá předložit tyto návrhy a že tuto situaci chce řešit. Nepřišel s tím ani v době, kdy se podepisovala koaliční smlouva, kdy samozřejmě pan premiér moc dobře věděl, co pan Babiš vlastní a jak přišel do politiky. Ale když se měl stát premiérem a měla se podepsat koaliční smlouva, tak mu to v nejmenším nevadilo. Já si myslím, že stále mluvím konkrétně k jednotlivým návrhům a držím se věcné roviny. A až to bude zkoumat, případně, jak už jsem byl vyzýván několikrát a dotazován, jestli se obrátíme na Ústavní soud, tak Ústavní soud bude především zkoumat otázku proporcionality. A když se podíváte komplexně na celý právní řád. Protože náš právní řád nenabízí žádnou právem aprobovanou možnost, jak se zachovat. Protože on ví, že jejich právní řád a jejich zvyklosti mu umožňují se vypořádat se svým majetkem, a asi by ho těžko otevřel. Znovu říkám, inspirujme se ve vyspělých demokraciích. Z tohoto důvodu, jak jsem říkal, tam těch věcí je víc, nedotažených. A celý problém je, že neproběhla žádná normální diskuse na nějaké slušné úrovni. Budu tady fabulovat: například spojit to s novelou nového občanského zákoníku a upravit nějakým způsobem úpravu svěřeneckých fondů tak, aby tam byla třeba speciální úprava na tyto případy, aby se na to hodila, aby na to byla vhodná. Do správy některým certifikovaným subjektům. Teď nechci nějak dělat reklamu, jsou to zpravidla advokátní kanceláře. Ale prostě mají způsob, mají odpověď. Nikdo z ANO neřekne ne v tomhle případě. Bavme se o tom a najděme odpověď tak, aby to bylo v souladu s právním řádem České republiky. Na závěr bych jenom chtěl poprosit o pochopení. Dostali jste včera na stůl pozměňující hlasovací proceduru. Je to možná na poslední chvíli, ta procedura není jednoduchá. To je jediná změna.
Teď tady mám dvě faktické poznámky. Takže bude mít dvě minuty.
Nacházíme se ve třetím čtení. Mě nezajímají zákulisní informace z ložnice vládní koalice. Nezajímají mě informace ani z vaší kuchyně, ani koupelny, to si řešte na koaličním jednání vaší koalice.
A nakonec ve finále hlasování o zákonu jako celku.
Já se ptám, jestli k tomuto návrhu procedury má někdo jiný návrh. Hlásí se pan poslanec Vondráček.
Děkuji, pane předsedající. Už jsem to avizoval ve svém příspěvku, že přicházím s návrhem alternativní hlasovací procedury. Nebudu tak vyčerpávající jako kolega Vozka. Ona vychází z té původní, která nám teď byla precizně přečtená, ale podstatný rozdíl je v bodě 8, kdy navrhuji, aby se o pozměňovacím návrhu A4 hlasovalo ve věcně oddělených okruzích. Já říkám, že trošku učesávají ten původní návrh. Doufám, že je to všem úplně jasné, jak jsem to teď řekl.
Úplně všem je to úplně jasné. Další k proceduře se hlásí pan poslanec Tejc. Prosím, pane poslanče.
Pro ty, kterým to jasné už je, bych si dovolil navrhnout změnu, která na první pohled jasná nebude, ale myslím si, že si to vysvětlíme. Pouze bych v něm navrhl drobnou změnu, která není změnou věcnou, ale spíše legislativní, a to abychom skutečně neopomněli hlasovat o všech pozměňovacích návrzích. Protože kdybychom tu změnu, kterou navrhuji já, nepřijali, tak pak se nedostaneme k hlasování, které se dotýká původního návrhu paní poslankyně Válkové a Benešové, který se zabývá zřízením povinnosti podávat prohlášení o majetku pro soudce a státní zástupce. Nemá vliv na věcnou stránku toho rozhodnutí.
V případě že ne, dám nejprve hlasovat o návrhu pana poslance Tejce, a pak teprve o vašem návrhu.
Ano, souhlasím. Věc máme předjednanou. Navrhuji tedy, abychom hlasovali o té alternativní proceduře ve znění doplnění pana kolegy Tejce.
Děkuji. Budeme tedy nejprve hlasovat o návrhu procedury, tak jak ji jako alternativní proceduru předložil pan poslanec Vondráček, s úpravou, kterou do ní zahrnul pan poslanec Jeroným Tejc. Každý rozumí, o čem hlasujeme? Je to tak. Zahajuji hlasování o návrhu procedury, tak jak ji předložil pan poslanec Vondráček, s úpravou pana poslance Tejce. Návrh procedury byl přijat. Děkuji.
Ale myslím si, že z hlediska legislativního procesu to musíme odsouhlasit nyní.
Přečtu omluvy. Od 15 hodin dnes se omlouvá pan poslanec Snopek z důvodu účasti na zahraniční cestě. Paní poslankyně Miroslava Vostrá se omlouvá dnes od 13 hodin z důvodu jednání v kraji. Dále pan poslanec Leo Luzar se omlouvá dnes od 17 hodin z osobních důvodů. Zahajuji hlasování o návrhu zákona jako celku. Kdo je proti? Návrh zákona byl přijat a já konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas. Děkuji panu ministru i panu zpravodaji za vzornou spolupráci a předávám řízení schůze.
Dámy a pánové, pěkné odpoledne. Budeme pokračovat dalšími body, které máme zařazené na jednání. Prvním bodem je Upozorňuji, že je navrženo, abychom s návrhem zákona vyslovili souhlas již v prvém čtení. Prosím, aby předložený návrh uvedla zástupkyně navrhovatelů poslankyně Věra Kovářová. Prosím, paní poslankyně, máte slovo.
Vážené kolegyně, vážení kolegové, předložená novela je jednoduchá a řeší závažný problém. Důsledky si jistě dovedete představit. Představit si je, a to mě těší, dovedla také vláda, která s tímto návrhem vyslovila souhlas. Ohlasy na zmíněnou novelu z terénu se totiž možná dostaly až k ní. Naše obec podala žádost o dotaci na výstavbu kanalizace do Státního fondu životního prostředí a připravujeme se na tuto stavbu se vším všudy. Prosím, prosím, prosím, postarejte se, ať nemáme zablokovanou možnost realizace této stavby nejen u nás, ale všude jinde." A já se k prosbě paní starostky připojuji.
Již přibíhá. Prosím, pane poslanče, máte slovo.
Omlouvám se za nedochvilnost.
Eviduji dvě faktické poznámky.
Děkuji. Vážený pane předsedající, kolegyně, kolegové, já možná jen aby bylo všem úplně jasno, o co jde.
Táži se, zda někdo další se hlásí do obecné rozpravy. Táži se paní navrhovatelky nebo pana zpravodaje, zda v této fázi chcete závěrečné slovo. Přednesu návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna souhlasí s pokračováním jednání o sněmovním tisku 838 tak, aby s ní mohl být vysloven souhlas již v prvém čtení." Návrh usnesení jsem přednesl, předpokládám, že ho nemusím opakovat. Kdo je proti tomuto návrhu? Přihlášeno je 159 poslankyň a poslanců.